Sám jsem to viděl asi před hodinou v České televizi. Žádám vás za všechny české spotřebitele, kteří právě teď nevědomky mohou nakupovat výrobky z tohoto jedovatého obilí: Postavte se k této situaci jako správný ministr, jako chlap, a okamžitě nařiďte taková řešení, která tuto situaci zastaví, nebo odstupte!
Děkuji. Pan ministr Nekula je omluven, takže vám bude, pane poslanče, odpovězeno písemně do 30 dnů dle jednacího řádu. Další v pořadí je pan poslanec Koten, který interpeluje paní ministryni Černochovou.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážení ministři, vážená paní nepřítomná ministryně, já bych se rád dotkl jednoho tématu, které poslední dobou je skloňováno v mainstreamových sdělovacích prostředcích. Obrana chce údajně nakoupit kritizovaná útočná vozidla násobně dráž než Britové. V České republice je tato cena pouhou aritmetikou tedy určena zhruba na 80 milionů korun.
Paní ministryně Černochová je omluvena, i vám, pane poslanče, bude odpovězeno do 30 dnů. Další v pořadí je paní poslankyně Maříková, která interpeluje pana ministra Nekulu. Prosím, paní poslankyně. Také děkuji, paní poslankyně. Pan ministr Nekula je omluven, i vám bude odpovězeno do 30 dnů.
Vážená paní předsedající, děkuji vám za slovo. Já bych se pana ministra vnitra Víta Rakušana ráda zeptala na téma změny matričního zákona, a to v kontextu manželství pro všechny. Víme, že novela matričního zákona, kterou předložilo Ministerstvo vnitra a kterou minulý týden podpořila také vláda, umožní nově uzavření registrovaného partnerství před kterýmkoliv matričním úřadem. Právě proto současné nastavení tohoto právního institutu zakládá zcela neopodstatněnou nerovnost a já jsem velmi ráda, že se tato pozitivní změna děje, nicméně mně to připadá zoufale málo. Vnímám, že manželství je vyvrcholením vztahu dvou lidí, kteří se milují a podporují. Dle mého názoru je důležité zajistit právní ochranu pro tento dobrovolný svazek a závazky s tím spojené a jsem přesvědčena o tom, že toto by mělo být dostupné všem dospělým lidem bez rozdílu. Chtěla bych se tedy zeptat, zda to, že byla předložena novela matričního zákona, kterou předložilo Ministerstvo vnitra a zavádí se nově možnost uzavřít registrované partnerství na všech matrikách, znamená, že dále nebudeme tlačit na prosazení manželství pro všechny?
Děkuji a slovo má pan ministr vnitra.
Pak to vypořádáme a pak už to jde standardním legislativním procesem. Chceme tento proces zjednodušit, aby ti, kteří se dobrovolně rozhodnou, že se tam nechají zapsat, a nesmí hrát, aby tu cestu měli jednodušší. Souhlasím s tím, že to pomáhá nejenom hráčům, ale i jejich rodinám, a pomáhá to v důsledku i státu, protože musí tím pádem řešit méně patologických jevů.
Děkuji. Je tomu tak.
Tady si myslím, že se shodneme, protože zákon o hazardu, to byla moje velká srdeční záležitost, proto je důležité, že jsme přestali být kasinem v srdci Evropy. On je velice fundovaný člověk a skutečně tam mluvil o tom, že je to z kapacitních důvodů. Takže děkuji vám, že se tím budete zaobírat a že to ověříte. A pokud tady říkáte z tohoto místa, že to není nějaký systémový jev, tak je to jenom dobrá zpráva.
Zeptám se, zda je zájem o doplnění odpovědi?
Tak jenom, aby to bylo zcela jasné, že to je názor těch lidí na Ministerstvu financí, kteří tuto problematiku mají ve své gesci.
Další v pořadí je pan poslanec Kettner, který interpeluje paní ministryni Černochovou.
Děkuji za slovo. Paní nepřítomná ministryně, mám dotaz ohledně nákupu F-35. Mluví se o ceně 100 miliard, ale to je pouze nákupní cena. Pak tady máme: úprava letiště. Co se týká ostatního výcviku pilotů a tak dále, protože je provozujeme, to všechno by odpadlo. Čili bych chtěl ekonomické srovnání, jestli na to vůbec máme. A poslední dotaz. Primární funkcí našeho letectva je obrana vzdušného prostoru České republiky a spojenců, obrana vzdušného prostoru. Takže bych se chtěl zeptat paní ministryně, které státy máme v plánu v budoucnu napadnout?
Děkuji. Paní ministryně Černochová je omluvena, takže vám bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně. Další v pořadí je paní poslankyně Balaštíková. Paní poslankyni ale v sále nevidím, tudíž její interpelace propadá.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem ráda, že je tady pan ministr. Oni uvádí, že svoji situaci byli schopni řešit třeba dva nebo tři měsíce, ale pokud to vyřízení trvá několik dalších měsíců, tak už se samozřejmě do těch finančních problémů dostávají. Obrací se již i na veřejného ochránce práv, což potvrdila mluvčí ombudsmana, a také uvedla, že to je jen vrcholek ledovce, protože na ombudsmana se opravdu většinou obrátí pouze ti, kteří nenajdou jiné řešení. Česká správa uvádí, že mezi důvody zpoždění patří špatná personální situace, nárůst počtu žádostí a větší objem práce na přepočtu důchodů po valorizaci. Můj příspěvek, prosím, abyste to věděl, není v žádném případě kritika zaměstnanců České správy, protože vím, že ty důvody, které uvádí, jsou skutečně závažné, právě naopak. Chci apelovat na vedení MPSV, aby zaměstnancům České správy sociálního zabezpečení poskytli včasnou podporu.
Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně Hanzlíková, kolegyně, kolegové, já za tu interpelaci děkuji, protože je to interpelace, která se týká opravdu aktuálního tématu. Já jsem na něj asi za poslední dva, tři týdny už odpovídal několikrát i do veřejného mediálního prostoru. Ani při výměře nových důchodů starobních to také nefunguje plně softwarově. To se takto bohužel děje a do toho nám přišel ještě stav loni na podzim, těch mimořádných, navíc přidaných žádostí lidí, kteří si požádali o předčasný důchod. Teď ho tady máme.
Děkuji za slovo, vážený pane ministře. Já se na vás obracím ve stejné věci, jako jsem se obracela dnes na pana ministra školství. V září 2022 byl jmenován ředitelem Cermatu pan Miroslav Krejčí. Z bezpečnostní komunity se k nám dostala informace, že pan Krejčí byl v minulosti pravděpodobně stíhán za bezpečnostní problém na Ministerstvu vnitra, kdy rozvrátil bezpečnost Ministerstva vnitra neoprávněným zásahem a nikým neschválenými penetračními testy bez jakéhokoliv oprávnění. Nedávno způsobil pan Krejčí i na Cermatu závažný bezpečnostní problém tím, že neoprávněně zasáhl do integrity a bezpečnosti informačního systému a vydal prokazatelně bezpečnostní a přihlašovací údaje třetí osobě.
Pane ministře, prosím.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. To je oficiální závěr, který mám od Generální inspekce bezpečnostních sborů. Znovu říkám, tento orgán nespadá pod ministra vnitra, logicky, já jsem pouze konzumentem informací. Tedy z pohledu Krejčí bezúhonným člověkem. Trestní stíhání jako takové nikdy zahájeno nebylo, bylo pouze prověřování Generální inspekcí. Víc k tomu nemám. Tu informaci jsem obdržel 20. ledna 2023 a nemám důvod závěr Generální inspekce bezpečnostních sborů rozporovat.
Také děkuji. Zeptám se paní poslankyně, jestli má zájem o doplňující dotaz? Ne, není tomu tak. Další v pořadí je tedy paní poslankyně Maříková, která interpeluje pana ministra Válka. Paní poslankyně, prosím. Slovo má pan ministr. Prosím, pane ministře.
Dámy a pánové, a vaším prostřednictvím, paní předsedající, paní poslankyně, odpověď je jednoduchá. Situaci ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství monitorujeme a jsem si jistý, že tuto monitoraci dělají i moji bývalí kolegové v zemědělském výboru, které tímto srdečně zdravím.
Zeptám se paní poslankyně, zda je zájem o doplňující dotaz? Prosím, paní poslankyně. Pan ministr má zájem o doplňující odpověď, prosím.
To je otázka, která je záludná. Vy to víte, já to vím. Kontroly musí probíhat a musíme chránit zdraví našich pacientů. A pak tam byla opatření, která byla rozumná, ale jejich využití bylo řekněme velmi v některých případech komplexní. Typickým příkladem jsou roušky, respektive respirátory. Z tohoto pohledu se roušky a respirátory opakovaně používají. Prováděli ji moji předchůdci a my v tom dál pokračujeme ve spolupráci s Herou , ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací.
Děkuji. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, děkuji vám za odpověď.
Také děkuji. Zájem o doplnění odpovědi? Prosím, pane ministře.
To je datum, kdy mně to teď nachystali.
Také děkuji a další v pořadí je paní poslankyně Schillerová, která interpeluje pana ministra Stanjuru.
Vážený pane ministře, děkuji, že jste přišel na interpelace. Budu mluvit rychle, mám málo času. Ten očekává příjmy z této daně ve výši 85 miliard korun.
Děkuji a slovo má pan ministr.
Děkuji za slovo a děkuji za tu interpelaci, protože mám čas vysvětlit, jaká je realita. Nemám žádný důvod, abych zpochybňoval vaši profesionalitu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 63. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Připomínám, že na základě dohody z grémia bychom v případě dřívějšího ukončení tohoto bodu pokračovali bezprostředně v projednávání pevně zařazených bodů. A nyní přistoupíme k projednávání bodu Otevírám tento bod. Na pořad jednání 63. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem osm odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Předseda vlády Petr Fiala odpověděl na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci plytké a drahé vládní komunikace. Pan premiér Petr Fiala je řádně omluven z důvodu zahraniční cesty, to znamená, že důvod, kvůli kterému bylo projednávání této interpelace přerušeno, tedy do přítomnosti předsedy vlády, i nadále trvá, a já ukončuji projednávání této interpelace. Ministryně obrany Jana Černochová odpověděla na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci ukvapených závěrů raketového zásahu na území Polské republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 364.
Ale víme, pracujeme na tom, děláme všechno pro to, abychom to co nejrychleji zvládli a dostali zpátky do zákonných lhůt.
Děkuji. Zeptám se, zda je zájem o doplňující dotaz? Je tomu tak.
Děkuji, pane ministře, že to takhle vnímáte, a že tedy tu situaci řešíte.
Děkuji. Zeptám se, zda je zájem o doplňující odpověď? Prosím, pane ministře.
Takhle jednoduché to není, protože nemáme všechna vstupní data digitalizovaná, ale děláme na tom.
Děkuji a další v pořadí je pan poslanec Wenzl, který interpeluje paní ministryni Černochovou. Pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo. V této souvislosti bych se chtěl vás, paní ministryně, zeptat na následující: Za čtvrté, zda podpisem smlouvy v případě změněných podmínek si je vědomo Ministerstvo obrany rizika právního napadení celé akvizice. V nedávné době byla v otevřených zdrojích zveřejněna informace o tom, že na Ministerstvo obrany měla být doručena nabídka ze strany potenciálního dodavatele s tím, že v nabídce jsou odchylky od požadavků, které byly zadány ze strany Ministerstva obrany a byli s nimi seznámeni tehdy všichni tři původní zájemci o tuto akvizici, například technická specifikace nebo cena. Podmínky tehdy byly akceptovány pouze jedním zájemcem z původních tří. Jednou z podmínek pro uzavření smlouvy je, že bude ze strany potenciálního dodavatele dodržen počet, specifikace a cena předmětné techniky tak, jak bylo původně stanoveno.
Děkuji. Paní ministryně Černochová je omluvena a bude vám řádně odpovězeno do 30 dnů.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Ptala jsem se na systemizaci k 1. 4. letošního roku a přála jsem panu ministrovi, aby pomohl, a posílil některá území, která mají problém. Takže dneska už víme, protože 1. 4. bylo, že systemizace se týkala de facto generálního ředitelství a v rámci ní generální ředitelství zřizuje oddělení zaměstnanecké spokojenosti a firemní kultury, odbor zřízení pobočkové sítě, oddělení procesní podpory pobočkové sítě, oddělení školení aplikačních změn, oddělení fyzické bezpečnosti, oddělení distančních kanálů, oddělení digitálních kanálů a oddělení klientské spokojenosti a výzkumu, odbor klientských služeb, oddělení specializované pracoviště. Mně naopak přijde zcela jasné, s jakými personálními problémy se potýká část území a dlouhodobě hlavně hlavní město Praha. Není kde zkoumat zaměstnaneckou spokojenost podle mého, když chybí zaměstnanci, a kde zkoumat klientskou spokojenost, pokud chybějící zaměstnanci nevyřídí žádosti ke spokojenosti klientů. Mohl byste mi, pane ministře, zdůvodnit, proč zrovna tedy generální ředitelství a tyto útvary?
Děkuji za dodržení času. A nyní má slovo pan ministr.
Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. To jsme zavedli v závěru loňského roku, budeme s tím v pravidelných cyklech pokračovat, děláme to ve vlastní režii, vlastními silami, neoutsourcujeme tady tuto záležitost, děláme to velmi efektivně. A jak jsem řekl, a to platí, že v příštích týdnech se dostaneme do situace, kdy budeme vyřizovat v zákonných lhůtách, blížíme se k tomuto stavu.
Exekutor potom dotyčnému zavolá, chce, aby vrátil to vozidlo. V tomto duchu jsem interpeloval pana ministra, je to asi pět měsíců, s tím, že bylo přislíbeno, že se Ministerstvo dopravy spojí s Ministerstvem spravedlnosti a vyřeší se nějaký systém.
Také děkuji za dodržení času. Pan ministr Kupka je omluven, bude vám řádně odpovězeno písemně do 30 dnů. Další v pořadí je paní poslankyně Lesenská, která interpeluje pana ministra Jurečku.
Vážená paní předsedající, vážení zástupci vlády, kolegyně, kolegové, já jsem si připravila interpelaci na pana ministra Jurečku na téma Česká správa sociálního zabezpečení a důchody. Bavila jsem se s kamarádkou, její manžel dosáhl důchodového věku, chtěl odejít do důchodu, kam také odešel, ale protože byl upozorněn a ví, jak státní správa funguje, zavčasu si žádal o přiznání důchodu. Učinil tak v listopadu, na začátku listopadu loňského roku. Takže můj dotaz je vlastně úplně jednoduchý: Jak Česká správa sociálního zabezpečení funguje v rámci správního řízení? Jednoduchá otázka.
Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr Jurečka je omluven, takže i vám bude odpovězeno písemně do 30 dnů. Další v pořadí je pan poslanec Babka, který interpeluje pana ministra Baxu.
Jsem rád, že je zde přítomen pan ministr kultury. My jsme vnímali, naše vláda, důležitost kultury a snažili jsme se podpořit kulturu v tom složitém období, a uvědomili jsme si pozitivní externality. Děkuji.
Děkuji.
Jenom podotknu, že byl zpracován materiál, který obsahuje mnoho různých návrhů, opatření, které jsou propočítány, ale rozhodně neexistuje žádný materiál, který by byl návrhem indikujícím takové rozhodnutí, o kterém vy tady hovoříte. Jenom podotknu, že rozpočet ministerstva je v roce 2023 nejvyšší, který byl v historii, kompenzovali jsme velké dopady, které se týkaly energií, zajistili jsme finanční prostředky do dotačních programů v době, kdy se ztěžuje celkově situace v souvislosti s inflací a s dalšími těmito opatřeními, takže si myslím, že přístup naší vlády k rezortu kultury je velmi zodpovědný. Tak jenom, že někdy v té diskusi se tento samotný fakt příliš nevyskytuje a je dobré i v této souvislosti zmínit.
Také děkuji. Zeptám se, zda je zájem od pana poslance na doplňující dotaz. Je tomu tak. Pane poslanče, prosím.
Pane ministře, děkuji částečně za tu odpověď. Já jsem jenom pouze chtěl vědět, jestli si to uvědomujete.
Zeptám se, zda je zájem o doplnění odpovědi? Prosím, pane ministře.
To můžete desetkrát se tomu divit, nespokojeně kroutit hlavou, popírat to, ale takto to je.
Jelikož jsou dnešní reálné ceny pod vládním stropem, nebude se kompenzovat. Jinými slovy, bude to celkem 40 miliard na kompenzace. Žádný zájem, žádné mediální komentáře jsme nezažili, až poté od pátku, kdy byla zpráva Četky. Protože ceny jsou nižší. Ukažte mi někdo z vás experta z energetiky, který loni v září odhadoval, že ceny v prvním kvartále roku 2023 budou tak nízké, jak naštěstí jsou. Já takového experta neznám.
Pane ministře, slova, jsou to slova - seděla jsem s vámi v otázkách Václava Moravce, kde jste řekl: Vybere se 100 miliard, budoucnost nás rozsoudí. Tak nás rozsoudila. Dva měsíce? Možná ani ne. Tak nás rozsoudila. Nebyly tam žádné propočty - já nechci shazovat odborníky z Ministerstva financí, ale tady jsem stála opakovaně a říkala jsem vám: A vy víte dobře, stejně jako já, že to není jediný problém, který v tom rozpočtu máte.
Děkuji. A pan ministr - vidím zájem o odpověď.
Ale současně by byly vyšší výdaje. Myslím, že to je jednoduché, že kdo chce, to pochopí - nemá to dopad na deficit státního rozpočtu, a to je klíčové. Od začátku jsme říkali, že ta opatření jsou zrcadlově na straně příjmů a výdajů. Byl jsem často kritizován, že ty kompenzace budou mnohem vyšší než 100 miliard, slyšel jsem 200, 250, a že mi na příjmové straně chybí.
Také děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Nacher, který interpeluje pana ministra Blažka.
Že já interpeluji ministry, kteří tady zrovna nejsou.
Děkuji.